U některých říkáme, že to je v pořádku -
Já si dovolím, pane předsedo, taky zaregulovat.
To nevadí. Chci jenom říct, abychom takhle kritičtí byli u všech návrhů, které přicházejí z Bruselu. Abychom uměli rozlišit ty podstatné regulace, kdy si myslím, že má smysl dělat nějaké společné věci na evropské úrovni, a ty nepodstatné. Rád bych se mýlil.
Kolegové, kolegyně, já bych měl faktickou poznámku také ke kolegovi Gabalovi.
Ale chtěl jsem upozornit na jednu věc. I senátoři mají právo upozornit na to, že vláda při zamítnutí v Legislativní radě postupovala vůči tomu nelogickým způsobem. Já si myslím, že to je zcela legitimní argument. A poslední věc. Budeme se zájmem sledovat, jak bude probíhat jednání o brexitu mezi Evropskou unií a Velkou Británií a jaká bude pozice našich občanů ve finále jako cizinců z třetích zemí. To bude velmi poučné. Protože pak už nebudeme mít unijní výhody, ani normy, ani legislativu, ale budeme přesně cizinci z třetích zemí.
Nejsou to ti, kteří mají nejvíc plná ústa toho, jak má být svoboda pohybu? A sedm let nám to blokovali! Tak na to taky nezapomínejme. Abychom byli spravedliví, svobodně se rozhodli. No, já se obávám, že tato vláda jenom sleduje. Místo abychom tady slyšeli: naše vláda v otázce brexitu chce prosadit toto, protože to jsou české národní zájmy... Ale my to budeme slovy pana poslance Gabala sledovat!
Navážu na pana kolegu vaším prostřednictvím. Já jsem se bavil s panem velvyslancem Schapirem. Oni to všichni chápou - humanitární krize. Já to chápu jako bezpečnostní krizi. A Evropská unie se do dnešního dne nepostarala o bezpečnost schengenského prostoru. To je ten problém. Já se k tomu absolutně nepřikláním. Myslím, že s Velkou Británií musíme mít velmi kvalitní bilaterální vztahy bez ohledu na to, co říká Evropská unie.
To, že někdo jiný dlouhou dobu omezoval společný trh, není důvodem, proč bychom se měli poškozovat sami.
Ale nezlobte se na mě, já musím na některé věci reagovat. Ale ta migrace musí být, přátelé, řízená, koordinovaná. Pokud ta migrace má být, má být řízena. Kdo tady chce trestat poctivého cizince, který tu chce pracovat? Tam jsou pouze jenom nástroje v případě, že ti lidé se nechovají v souladu s právním řádem České republiky. Mě fascinuje debata o povinných kvótách v době, kdy nechráníme schengenský prostor. Když si vzpomenu na to, kdo bombardoval Libyi, aby tam vzniklo něco lepšího, a co dnes je za bezpečnostní problém Libye pro celou Evropskou unii, tak já bych si vždycky zametl před vlastním prahem, dámy a pánové. A já jsem velice rád, že pan poslanec Klučka se na nás obrátil a že měl tu odvahu ty věci načíst. Pane senátore, nezlobte se, ale i Poslanecká sněmovna je fenomén. I my máme právo se přidržet jednacího řádu. A já bych si vyprosil, abyste říkal, že byl obejit legislativní proces. Byl přesně v intencích jednacího řádu Poslanecké sněmovny.
Odstraňuje nedostatek, se kterým skutečně bojujeme. A to není jenom o evropském právu a nějakém infringementu. To opravdu není o tom. To je o tom, že ve chvíli, kdy bude vydáno závazné stanovisko, které je nezákonné, tak ještě v rámci správního procesu můžeme tuto nezákonnost odstranit. A to pro toho investora je hrozně, hrozně špatně. To není skutečně věc, jak se tady namítalo, že Evropa nám něco nakazuje. To není o Evropě. Znovu říkám, že tedy prosím, tak jak jsem byla pověřena, o schválení senátní verze. Určitě odstraňuje nedostatky vůči vlastníkům pozemků alespoň tak, jak to bylo možné, a určitě odstraňuje i nedostatky, které jsou závažného právního charakteru.
Já vám také děkuji, paní senátorko.
Kdo z vás někdy projednával územní plán? Vyzývají ty lidi. Takže není pravda, že by se někomu objevila silnice najednou nebo nějaká liniová stavba, aniž by neměl šanci se to dozvědět. Všechny ty... Pojďme se bavit o tom, co můžeme udělat lepšího, a ne čím jim budeme komplikovat život. A není pravda, že se to nedozvědí. Mají šanci všichni.
Od 18.15 hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva vnitra se omlouvá pan ministr Milan Chovanec. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Chalupa.
Děkuju za slovo. Nechci vypadat jako brouk Pytlík, ale sedm let jsem pracoval jako projektový manažer stavební firmy a vím, že schválení projektu pro územní rozhodnutí trvalo tři až čtyři roky. Takže já se připojuji k tomu, co tady říkal pan poslanec Bendl vaším prostřednictvím.
Paní senátorka. Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, vážení představitelé vlády, paní poslankyně a páni poslanci, omlouvám se, že vystupuji, ale je to tak, že můj předřečník hovořil o tom, jak tedy probíhala dosud územní řízení. Rozumíme tomu, že to je opravdu velmi, velmi složité a zdlouhavé. Na druhé straně tento návrh zákona ale říká, že pokud chceme budovat stavbu, která je možná vyvlastnit, nemusím s nikým takovým jednat. Vůbec. Má pravdu pan poslanec Bendl, který říká, že to je v zásadách územního rozvoje. Prosím, nejsou tam všechny stavby, to je první věc. A druhá věc, která je. Vy jste určitě často ve svých volebních obvodech. Zeptejte se lidí, kdo z těch lidí je schopen skutečně sledovat, co všechno je v zásadách územního rozvoje. Ti drobní vlastníci na to nemají. Ale ti střední vlastníci, kteří mají ty chatičky, ty domečky, ti to opravdu sledovat schopni nejsou.
Tím vás samozřejmě nechci přerušovat. Ale žádám ctěnou sněmovnu, abychom projednali tento zákon v klidu. Eviduji dvě faktické poznámky.
Musím zareagovat na to, co říká paní senátorka, protože prostě nemá pravdu. Je k tomu vyzýván několikrát. Tak prosím vás, paní senátorko, tohle neříkejte.
Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě rozpravu končím a eviduji žádost o závěrečné slovo paní ministryně. Prosím.
Proto Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon a zároveň nový zákon o vyvlastňování. A novela stavebního zákona v podstatě pro mě osobně byla to nejtěžší na Ministerstvu pro místní rozvoj. A dovolte mi nyní, omlouvám se vám všem prostřednictvím pana předsedajícího, s velkou pokorou a respektem poděkovat svému týmu na Ministerstvu pro místní rozvoj, protože je to ten tým, který strávil tisícovky hodin na přípravě této novely.
Druhý velmi diskutovaný bod je takzvané odstranění přiměřenosti zásahů Ministerstva vnitra do soukromí cizince. Někdo chce u nás žít, nerespektuje naše právo, spáchá trestný čin, tak ať jde. Zamyslete se prosím nad tím, co všechno v České republice může být trestným činem. Být ten člověk cizinec, vyhostili bychom ho. Z poslední doby, natáčení jiného člověka, který sprejoval cosi na zeď - trestný čin. Dá si pivo, sedne za volant, nabourá sousedovi do plotu. A my ho automaticky pošleme zpátky do země, kde už nikoho nemá, nikoho nezná, můžeme ho dokonce poslat třeba v případě Ukrajiny do země, kde je válečný konflikt. Hned několik evropských předpisů, hned několik mezinárodních smluv říká opakovaně, že zkoumání přiměřenosti zásahu státní správy do soukromí cizince je jedním ze základních práv. A my ho tu přímo flagrantně porušujeme. Pokud nikdo nerozhodne o tom, jestli to zadržení bylo zákonné, či nikoliv, ten cizinec se nemůže domáhat případné náhrady škody, ta je podmíněna výrokem soudu o nezákonnosti přístupu. To je prostě odejmutí práva na soudní přezkum jako hrom. V České republice byl singapurský student, studoval tady filmové vědy, během studia se seznámil s Češkou, zamiloval se, vzal si ji. Pobyt, kdy tady byl za účelem studia, mu vypršel a on chce požádat o pobyt nový. Víte, co je paradox? Kdyby měl za manželku Němku trvale usazenou v České republice, tak se mu to stát nemůže, protože právě proti takovým excesům je chráněn evropským právem. A zase stejná otázka. Jak tohle opatření posiluje bezpečnost České republiky? Z mého pohledu tedy před vámi leží zákon, který nezvyšuje bezpečnost České republiky. Tak tu povinnost zrušíme. Prohrává ministerstvo třetinu žalob proti zadržení cizince? Tak ty žaloby zrušíme. Tento návrh zákona z mého pohledu a z pohledu Senátu vznikl neférovým legislativním procesem, zákon je v rozporu s usnesením vlády, s kterým byl předložen, zákon je rozporný s našimi mezinárodními závazky, jak se oficiálně k tomu vyjádřilo Ministerstvo spravedlnosti. Zákon, proti kterému brojí řada organizací, nejenom Výbor pro ochranu práv cizinců, jak byste očekávali, ale i Česká advokátní komora, Hospodářská komora a řada dalších institucí. Prosím tedy, nic se nestane a nic neztratíme tím, když tento návrh, který se vyloženě nepovedl, bude zamítnut a to dobré, co v něm je, bude zapracováno do nové novely, která se v této chvíli již připravuje.
Senát projednával návrh novely stavebního zákona na svém jednání 7. června 2017, kde tuto novelu schválil s přijatými pozměňovacími návrhy. Samozřejmě tento zákon jako stavební zákon je horizontální proto, aby mohla fungovat spousta aktivit podle kompetenčního zákona ostatních resortů. Cílem té novely je zjednodušit, ztransparentnit a zrychlit získávání stavebních povolení. Osobně doufám, že ať už ve verzi sněmovní, tak ve verzi senátní se nám to podařilo. V rámci Senátu bylo navrženo několik, ne stovky, pouze několik pozměňovacích návrhů, kde Senát několik přijal, některé nepřijal, a já bych vás nyní seznámila s těmi klíčovými, které se týkají jednak stavebního zákona, toho horizontálního, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, ale následně i klíčovými pozměňovacími návrhy, které přijal Senát České republiky v rámci souvisejících zákonů. Co se týká stavebního zákona, tak v oblasti územního plánování byl na plénu Senátu odsouhlasen pozměňovací návrh, který umožní pořizovat nový územní plán i na základě zprávy o uplatňování územního plánu. Tato zpráva se zpracovává v souladu se stavebním zákonem povinně pro každý územní plán a je předkládána zastupitelstvu příslušné obce nejméně jednou za čtyři roky od vydání územního plánu. Obecně lze říci, že toto vyhodnocení může vyústit ve tři základní možnosti dalšího postupu, a to: územní plán i nadále vyhovuje potřebám obce na rozvoj a není potřeba žádných dalších změn, nebo územní plán je nutné v dílčích částech změnit, a je tedy potřeba přistoupit ke změně územního plánu, nebo je nezbytné vyhotovit zcela nový územní plán. Pozměňovací návrh ze Senátu toto mění, to znamená, že tím mohou odpadnout některé dosud nezbytné procesní kroky a celý proces pořízení územního plánu může být urychlen. Nyní zde budu hovořit o klíčovém pozměňovacím návrhu, který Senát přijal. Týká se souvisejících zákonů, které souvisí s novelou stavebního zákona. Správní řád. Změnou tohoto ustanovení přijatého v Poslanecké sněmovně byla zavedena zcela speciální pravidla pro přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů, která se vydávají pro účely řízení podle stavebního zákona jako takového. Šlo tedy o omezení možnosti nápravy nezákonnosti závazných stanovisek. Toto jsou tři klíčové pozměňovací návrhy, které jsem považovala za důležité zmínit.
Já děkuji paní ministryni. Ještě přečtu omluvy. Není tomu tak. Není tomu tak.
Tak já vás přeruším, paní zpravodajko, protože nikdo nenavrhl jednání po 19. hodině. Děkuji panu senátorovi.
Druhá věc, která je řešena touto změnou zákona, tak pokud bych měl popsat hlavní cíl tohoto návrhu, je posílení bezpečnostních prvků migračního procesu a mechanismu zamezujícího zneužívání migračních procesů. Tohoto cíle má být dosaženo například změnou často zneužívaných ustanovení nebo efektivnějším využíváním v rámci využívání utajovaných informací. Naši experti se jimi zabývali a jsou přesvědčeni, že tato neslučitelnost tady není. Cílem vlády při prosazování tohoto návrhu, který prošel Poslaneckou sněmovnou, je na jedné straně podporovat migraci, migraci řízenou, migraci ekonomicky prorůstovou, na druhé straně velmi výrazně posílit roli státu a možnosti státu při boji s migrací nelegální. Z tohoto důvodu bych rád požádal Poslaneckou sněmovnu, aby se přidržela návrhu tak, jak prošel v Poslanecké sněmovně, tedy nesouhlasím s návrhem Senátu Parlamentu České republiky.
Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak. Otvírám tedy rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Václav Láska.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, přicházím před vás, abych se pokusil obhájit usnesení Senátu, kterým Senát zamítl návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytu cizinců a některé další zákony. Kde tedy vznikl tento rozdíl v pohledu na jeden právní předpis mezi dolní a horní komorou? Mám za to, že je tu malinko spor o tom, alespoň z diskusí, které jsem slyšel jak tady ve Sněmovně, tak na půdě Senátu, o čem ten zákon vlastně je a o čem naopak není. To, o čem není, je azylové právo. Tuto problematiku řeší především azylový zákon. Tento zákon je o cizincích, kteří u nás studují, pracují, mají založené rodiny. Je o Mongolech, Ukrajincích, Vietnamcích, kteří doplňují pracovní síly zejména dělnické v továrnách. Je o Korejcích, kteří jsou členy nejvyššího managementu zahraničních společností u nás. O těch tento zákon je. Já si dovolím s tím polemizovat. Opakovaně jsem chtěl slyšet ať už na diskusích na výborech Senátu, na plénu Senátu nějaké konkrétní ustanovení této novely, které přináší zvýšenou bezpečnost České republiky. Zkušenost každého velvyslance dokáže odhalit při osobním kontaktu nesrovnalosti mezi realitou a údaji v žádosti cizince. Chápu, že je to reakce na nedostatek pracovních sil. Chápu, že je to reakce na dosti nefunkční vízový systém České republiky. V Senátu dále vznikla diskuse o tom, nakolik férový a správný byl legislativní postup, kterým se tento zákon dostal do podoby, v které byl předložen Senátu. To byl vládní kompromis, který zajistil naplnění našich závazků z mezinárodních úmluv, a ten byl zrušen. Já nechci, a nikdo nemůže zpochybňovat právo Zástupci Ministerstva vnitra pak změny podpořili jak zde na jednání výboru, tak na jednání pléna Sněmovny, přestože ty pozměňovací návrhy jdou proti usnesení vlády, s kterým byl tento návrh zákona předložen. Z mého pohledu přece nelze přijmout zákon, který Ministerstvo spravedlnosti jako garant zákonnosti označí za nezákonný. Prvním bodem je odstranění dozoru státních zástupců nad detencemi. Tento dozor byl obsažen v návrhu tak, jak přišel do Sněmovny, a tady byl změněn, byl odstraněn. Bylo vybráno státní zastupitelství, což asi byla optimální varianta. Teď je tedy odstraněna. Státní zástupce má mimo jiné v rámci toho původního návrhu právo vydat příkaz třeba k propuštění zadrženého cizince. A co může ombudsmanka? Ombudsmanka může akorát napsat zprávu dotčeným orgánům, to je všechno.
Vy tady argumentujete, že porušujeme nějaké zásady, nějaká pravidla, nějaké dohody a podobně. Je třeba zajistit bezpečnost. A ti právě tyto věci, o kterých tady mluvím, velice silně naznačili.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji. Budu reagovat jen na jedinou věc. Ona upřímně zhruba polovička diskuse, kterou jsem slyšel, se netýkala tohoto zákona. Ale na jednu věc reagovat chci. Říkal jsem vám, že máte dělat něco jinak? Řekl jsem, co si myslím.
Pardon, paní poslankyně.
Myslím, že by si možná pan senátor Láska mohl přečíst záznam ze svého vystoupení, kdy tady skutečně velmi nevybíravým způsobem napadal Poslaneckou sněmovnu, že jsme tady porušovali legislativní proces. To není pravda. Řekl to tady už pan kolega Klučka i pan ministr vnitra Chovanec, že se postupovalo v tomto případě naprosto v souladu s jednacím řádem.
Vážené kolegyně, kolegové, dobrý den. To jste měl dělat v Senátu. Vy tady máte obhajovat toliko názor Senátu.
Ptám se znovu, kdo se ještě hlásí do rozpravy.
Řekl jsem tu svůj názor. Za tím názorem si stojím. Opravdu bych se měl omlouvat za to, že mám nějaký názor? Omlouvám se za to, že se vám neomluvím.
Není to úplně jednoduché. Já vám váš názor neberu. Ale je naprosto chybný, není ničím podložený, žádným faktem. Zkuste říct, v čem konkrétně byl obejit legislativní proces. My nemáme právo navrhovat pozměňovací návrhy? Máme, nebo nemáme? Máme právo hlasovat o pozměňovacích návrzích? Ano, nebo ne?
A dokonce jsem ji zodpověděl i ve svém úvodním slovu.